Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Mám tu dvě přihlášky, které přišly mailem s velkým předstihem, paní předsedkyně Pekarová a pan předseda Jurečka, ale ty byly k rozpravě. Chcete vystupovat až v rozpravě? Dobře, takže tato přihláška neplatí. Takže ještě jednou. Teď jste to změnil, že chcete vystoupit až v rozpravě. To respektuji. Další přihláška, která přišla, je pan předseda Bartoš, který tady napsal "k jednacímu bodu".
Já odpovím panu Strýčkovi hned, aniž bych cokoli prozrazoval ze spisu. On pak - to můžete ověřit u paní tajemnice či paní vyšetřovatelky - dokonce tuto svoji část opravoval, posílal jim mail, zas ty maily jsou k dispozici, kde to ujasňoval. Tady mám důkaz , jeden ten komentář je třeba - "podle jeho informací nedošlo v odpoledních hodinách po zjištění" a tak dále - určitě by si pan Holoubek sám sobě nepsal "podle jeho informací". To jsem psal já a označil jsem si to Holoubek. To je všechno.
To znamená, vy jste si změnil počítač na pana Holoubka a poslal jste to tam?
Další v pořadí vystoupí pan poslanec Blaha s přednostním právem se stanoviskem klubu ODS.
Ale jako členové jsme měli k dispozici i zprávu vyšetřovatele a mě teď z této pozice velmi mrzí, že se k tomu nemůžeme vyjádřit, protože pak by některé ty argumenty mohly zaznít mnohem jasněji a každému by bylo jasné, že v té věci skutečně není něco v pořádku. Pan ministr tady zmiňoval, že chyby nedělal ČIŽP, že chyby dělal vodoprávní úřad. A já jsem to bral tak, že naším úkolem v rámci komise je poukázat na to, jak ty aktivity nebyly koordinované, jak fakticky všichni dělali všechno, ale nakonec nikdo nic.
Chceme návrat do normálního života. Chceme zvyšovat podporu pracujícím rodinám s dětmi. SPD připravuje zákon, aby státní zakázky, veřejné zakázky, dostávaly pouze firmy, pouze firmy, které daní v České republice. To všechno je potřeba udělat. Nenechme si ukrást naši zemi!
Tak děkuji.
A teď, před volbami, ejhle na devadesátku s doufáním nebo s nadějí, že to dva poslanecké kluby zablokují, tak se to na poslední chvíli několik málo dnů před volbami projednává. To je ale náhodička! Proto sociální demokracie tento návrh zákona, ačkoliv jde na poslední chvíli, jasně, před volbami, podporuje, i když kdyby bylo po našem, tak už jsme to schválili v létě a nemusel z toho být předvolební cirkus. Takže ještě jednou, prosím, podpořte tento návrh zákona. Poprosím pak i senátory, protože je to jasný signál státu, že šetříme každou korunu a že jdeme jako politici příkladem.
Než přijde k mikrofonu, přečtu dvě omluvy.
Já přece... No a teď když tedy měli ty zvýšené platy a už je konec volebního období, tak tady zase něco vykládá.
Prosím, máte slovo.
A také zapomněl na to, že jsme samozřejmě podpořili minulý rok zamrazení, a byl to návrh, který jsme podpořili a který tehdy zpracovali Piráti. Takže beru to jako žárlivost, že zkrátka příště máme podporovat návrh SPD.
A tenkrát jste nás v tom nechali všichni osamocené.
V dnešní době je to velmi konstruktivní řešení, jak na drahé stavební materiály. Zdražíme je tak, že si je nikdo nebude moci dovolit, a tím pádem všichni ušetří. Ale my to nechceme, my jdeme opačnou cestou, my naopak chceme DPH na stavebniny zlevnit. Zvyšovat platy a důchody a snižovat daně jsme mohli nejen kvůli systematickému boji proti daňovým únikům, na které se tradiční strany nikdy nezmohly, ale především kvůli růstu naší ekonomiky. Ostatně v HDP na hlavu jsme už předběhli Portugalsko, Španělsko nebo Itálii. Než přišel covid, tak jsme ještě k tomu dokázali snižovat státní dluh, kterým se nyní zase pravicová opozice snaží vystrašit lidi. Vážení diváci, vážení spoluobčané, prosím vás, žádný státní bankrot nehrozí, jak se vám snaží namluvit opoziční pseudoekonomové. Máme nižší dluh než všichni naši sousedé. Ano, máme nižší dluh než Polsko, Slovensko, ale dokonce i než Rakousko a Německo. Ke 30. září se náš dluh snížil o 148 miliard korun oproti červenci. Proto ten deficit. Dokonce i Německo nebo Švédsko, pravidelně hospodařící s přebytkovými rozpočty, skončily kvůli pandemii hluboko v červených číslech. Kdybyste byli vy u moci, vážená opozice, tak byste lidem nedali ani vindru a naopak jim zvedli daně. Tak to bylo v minulosti. Do toho dluhu se nezapočítávají sanace za vaše miliardové rozkrádačky a tunely. Žádné Promopro, žádná Opencard, žádný IZIP, žádný ROP Severozápad, žádné systematicky tunelované zdravotnictví. Britský list The Financial Times před 14 dny dokonce napsal, že prosperita Česka nemá obdoby a že naše země je premiantem východní Evropy v hospodářském růstu. Podle naší opozice a jejich ekonomických expertů nám hrozí aktuální státní bankrot, což je samozřejmě nesmysl. Zadřely celou ekonomiku, snížily lidem platy, osekaly důchody, zvedly daně a hospodářství uvrhly do recese. Pokud by se na vysokých školách studovalo, jak zadlužit zemi, tak by politikům z ODS a TOP 09 mohli rozdávat tituly a nejlepšímu exministru financí rovnou dát profesuru. Chceme to ale udělat tak, abychom zachovali lidem platy a důchody, nezvedali jim daně a nesnižovali jejich životní úroveň. Ekonomika šlape, investice fungují, platy, důchody a tím pádem životní úroveň roste. Takže co nám ještě zbývá? Inflace. Takže, vážené dámy a pánové, ano, asi můžu za inflaci nejen v Česku, ale v celém světě. Můžu za drahou ropu, za drahé přepravní kontejnery, za nedostatek čipů do aut. A kdo byl tehdy u vlády? A jaký měl na to vliv? No žádný přece. Ale co měl tehdy, bylo 600 000 nezaměstnaných. Když se kvůli celosvětové poptávce zvednou třeba ceny takového železa o třetinu, tak s tím těžko něco uděláme, stejně tak u cen zemního plynu a dalších a dalších komodit. Inflace je k nám prostě dovezena.
Už budu velmi stručná. Odkazuji se na to, co jsem řekla při projednávání zařazení tohoto bodu.
Paní zpravodajko, máte slovo.
Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Z mého pohledu, nezlobte se na mě, musím si tuhletu větu říct, je to v tuto chvíli gesto.
Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych uvést na pravou míru ty věci, které tady padly. Myslím si, že nejzásadnější je dosáhnout konečně dohody na tom, aby platy politiků byly vázány na průměrný plat v ekonomice. A pokud budou klesat, což se může stát, což se i odehrávalo v době pandemie, tak samozřejmě budou i klesat. A to je podle mého soudu nejzásadnější. Vím, že je tři dny před volbami a že každý si myslí, že tím, co tady vykřičí, něčeho dosáhne, může dosáhnout jenom toho, že si o něm budou myslet, že se chlubí cizím peřím.
Také bych chtěl poděkovat ČSSD jako koaličnímu partnerovi a také některým kolegům z opozice, kteří se dokázali na svět dívat nezaslepeně, nejen skrze antibabišovské brýle. Můžeme začít důchody. A pak se pochlapila a seniorům přidala 45 korun. Senioři si dodnes moc dobře pamatují, jak jste to tehdy obhajovali tím, že si důchodci umějí vystačit s málem. Letos v březnu byl průměrný důchod 15 351 korun a na konci tohoto roku Ministerstvo financí odhaduje, že bude 15 445 korun. Chceme totiž seniory připravit na případné utahování opasků, zdražování léků a zavádění zdravotnických poplatků, se kterým ODS, TOP 09 a STAN jistě přijdou, kdyby se dostali do vlády. Pan Fiala zase říká, že je to nezodpovědný populismus. Tak na zvyšování důchodů, vážení senioři, pohlížejí zástupci opozice. Tak jak se asi budou vůči vám chovat, pokud se dostanou k moci? Zatímco oni si o vás, milí senioři, myslí, že jste korupčníci, protože se necháváte uplácet, já zvyšování důchodů považuji za narovnání historických křivd, které se na vás dopouštěli právě politici z ODS, TOP 09 a STAN. Shodou okolností, volební číslo hnutí ANO je také 20, takže to je symbolické. Kdyby nedošlo k zmrazení, tak to bude 155 000 korun měsíčně. Ponechme teď stranou další peněžité náhrady za kanceláře, ubytování, administrativu, analýzy a tak dále, ale - to se může vyšplhat na desítky tisíc měsíčně - ale jak jsou na tom občané. Začněme průměrnou mzdou. V roce 2013 po Nečasovi a Kalouskovi byla 25 128 korun měsíčně. Mimochodem, podle čerstvých zpráv patří Česká republika mezi pět zemí s největším růstem hodinové minimální mzdy. Teď si porovnejme politiky s reálnými profesemi. Učitelé, bývalá krevní skupina předsedy ODS Fialy. Hnutí ANO dalo učitelům slib, že budou letos průměrně brát 45 000 korun měsíčně. Takže tady máme konkrétní příklad, jak si učitelů vážila ODS, TOP 09 a STAN a jak si jich vážíme my. A můžeme pokračovat dalšími státními zaměstnanci. Předsedkyně TOP 09 Pekarová u státních zaměstnanců podle svých slov chystá redukční dietu. Mluví o tom, že povyhází 13 % státních zaměstnanců, po topolánkovsku chystá na úřadech "noc dlouhých nožů" a se svazáckým zápalem sobě vlastním bude na úřadech hledat vnitřního nepřítele ve jménu pekarismu-fialismu. Průměrný plat nepedagogických pracovníků byl 15 180 a dnes je 26 050 korun. A právě to jsou ti lidé, na kterých budete šetřit, i když to budete teď před volbami plamenně popírat. Vždycky jste je brali zkrátka, vždycky jste je považovali za něco horšího, než jste vy, a není důvod předpokládat, že se to u vás bude kdy jinak měnit. My jsme se chovali opačně. Lidem jsme nejenom přímo zvyšovali platy, ale i snižovali daně. Za období mé vlády se jedná téměř o 500 miliard korun.
Přinese to několik set milionů. Všichni víme jenom, že to je gesto - dobře, protože když trpí republika, musíme trpět i my. Řeknete těm lidem, že z této země, i díky vládám ANO, i díky vládám ČSSD, i díky vládám předchozím, odchází každý rok 330 až 370 miliard korun na daňových výjimkách pro velké korporace? To by něco v té republice změnilo. SPD mělo v minulém volebním programu zákon o zákazu vývozu kapitálu, kdy chtělo 300 miliard dividend, to jsou jiné peníze, tak chtěli přinutit ty nadnárodní korporace, aby je reinvestovaly zpět v České republice. Každý ten bilion korun, který si hodláte vypůjčit a který hodláte utratit, bude znamenat, že lidem bude klesat kupní síla. Ano, můžeme slíbit seniorům. Já vám taky klidně slíbím 30 000 měsíčně, úplně suše. A pak si je taky vytisknu, ty peníze, taky vám je pošlu. Takže my tady dneska předvádíme národu divadlo - národu divadlo, kdy jedna globalizační klika, která plní ve funkci agentů zahraničního vlivu pokyny svých zahraničních šéfů, bojuje Bečvou proti jiné klice globalizační politické mafie, která se tady snaží prosazovat zájmy svých pánů a pánečků. Ale oba dva máte společné jedno - oba dva to děláte na úkor občanů České republiky, oba dva to děláte, tyto tábory, na úkor budoucnosti našich dětí a našich vnuků. A mnozí z nich zemřeli, protože vy jste hlasovali proti tomu, aby tady mohli vystoupit profesionálové z oboru - profesoři, doktoři, kandidáti věc, doktoři věd, lékaři, kteří vyléčili stovky pacientů a zachránili jim životy, a vy jste jim odmítli tady vystoupit, protože lidské životy pro vás neznamenají vůbec nic ve vašich politických hrátkách podle pokynů vašich zahraničních šéfů. Ale kvůli rybám, rakům a možná nějakým žábám tady experta vystoupit necháte. Ale já mám pro republiku nádhernou a úžasnou zprávu. Letošní volby totiž vyhraje Volný blok a nic z toho se nestane.
Já bych chtěl jenom připomenout tu historii, protože tady pan Okamura řekl něco úplně jiného, než podle mě byla realita. My jako Piráti jsme už předtím prosadili snížení růstu platů politiků, poslanců.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, a pokud se nikdo nehlásí... Ještě v rozpravě, paní ministryně?
Jenom stručnou reakci na pana poslance Ferjenčíka. Takže zameťte si, prosím, před vlastním prahem, protože ti Pražané to vidí, že tak, jak řídíte Prahu, tak byste řídili celý stát.
Jen velice stručně reakce na paní Schillerovou. Takže vy jste nám tu nechali deficit v opravách za 30 miliard korun, proto my ty věci teď opravujeme. Za vás lávky padaly, my jsme lávku postavili.
Takže já vám přečtu pořadí faktických poznámek. Pan poslanec Petr Gazdík, Jan Čižinský, Lubomír Volný, Patrik Nacher, Robert Králíček.
Děkuji paní ministryni Schillerové za toto entrée, nicméně když to říká strana, která dala Praze takového velikána, jako byla Adriana Krnáčová, tak je mně smutno.
Máte slovo.
Co se podařilo v Praze? Tak v Praze se podařilo neřídit se deníčky pana Faltýnka.
Dozvěděli se to až zhruba po čtyřech dnech. A i na toto by bylo dobré poukázat, aby příště existoval jakýsi manuál, jak v takovýchto situacích postupovat. My jsme se snažili ta fakta popsat tak, jak zaznívala. A rozhodně jsem z toho nepochopil, že bychom se snažili být nějak tendenční. Už to tady můžu říct, protože se k tomu fakticky sám přiznal, že to byl on, takže už to není žádná tajná informace. To mi smysl nedává a je to nelogické. Myslím si, že tam tedy za hnutí ANO měl být nominován člověk, který by v té komisi chtěl pracovat. Takže, pane ministře, není pravda, že by se o tom chloru nebo něčem podobném nikdo nezmiňoval. Pouze z toho ti lidé byli zmateni. A to byli ale lidé, kteří v té vodě byli dlouho, protože oni z ní museli vynést těch 40 tun ryb. Takže já bych si z nich rozhodně legraci nedělal. Já si myslím, že selhal, a jako osoba, která má spolupracovat s policií, je skutečně nevěrohodný. A když jsem se zeptal, jestli on je viděl, tak začal couvat s tím, že byl účastníkem nějakého řízení. No, mně to připadá velmi divné, a takovýchto věcí kolem této kauzy byla celá řada. Takže tolik mé doplnění, pane ministře. Vy to vidíte možná jinak, já se na to dívám, že práce komise byla přínosná. A to, že se vám na její práci něco nelíbí, že nesouhlasíte s některými závěry, ještě neznamená, že v té komisi seděli blbci.
Pak s faktickou poznámkou pan poslanec Strýček a pan poslanec Holík.
Vy jste hrozně vztahovačný. No, to máte pravdu, ale není to státní správa pod rezortem životního prostředí. Já jsem jasně řekl, že tam zahaprovala koordinace. To mi vadí a tohleto je pro mě ten důkaz, že se to ohýbalo. Já neříkám, že celá ta zpráva je ohnutá. A řada těch věcí spadá pod ministra zemědělství, protože ty vyústě a všechno, to patří pod správy povodí. Já jsem se úplně stejně jako vy nad nějakými věcmi pozastavil, nad věcmi, které tam podle mě nejsou a nemají logiku. A například prostě to, proč jste si jako komise nepozvali svědky -
Poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s náhradní kartou. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 29. září tohoto roku elektronickou poštou. Hlasování číslo 1, přihlášeno je 92 poslanců, pro 88, proti nikdo. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 120. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Pan poslanec Grospič ruší svoji omluvu, je přítomen. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Takže dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Pokud bychom to neudělali, platy se od ledna skokově zvýší, a to by v dnešní situaci bylo skutečně skandální. Měli bychom jít příkladem. Dnes mají poslanci a senátoři i při letošním zmrazení nárok na základní plat ve výši 90 800 korun měsíčně a k tomu peněžité paušální náhrady 47 200 korun až 64 000 korun měsíčně na dopravu, reprezentaci a další. Když to tedy zprůměrujeme, vychází to na nějakých 146 000 korun hrubého měsíčně. Jenže základní plat pobírá jen menšina. Většina politiků má nějakou funkci a funkce samozřejmě znamenají příplatky, proto jsou tak populární. Samozřejmě to není jako brát 48 milionů korun v dotacích pro svou neziskovku zabývající se právy žen v Barmě, ale i tak jsou to velmi slušné peníze. Snad kromě učitelů jsou poslanci a senátoři také jediní, kdo mají v létě dva měsíce prázdnin. A na rozdíl od členů vlády se na poslance a senátory nevztahuje zákon o střetu zájmů, takže si mohou dál v klidu podnikat a přitom hlasovat o svém předmětu podnikání. Na zmrazení platů jsem si vzpomněl už v červnu tohoto roku, ale tehdy můj návrh neprošel, protože jsem navrhoval zmrazit platy všem ústavním činitelům, tedy i soudcům a státním zástupcům, což byla chyba. Mně ale jde o platy politiků, a určitě nám všem. Nesouhlasím ani s námitkou, že to státní kasu nevytrhne. Odhaduje se, že zmrazením platů politiků by státní kase přineslo za pět let podle odhadů Ministerstva financí 727 milionů korun a každý řádný hospodář ví, že mít 727 milionů korun nebo nemít je rozdíl 727 milionů korun. Navíc když čtu rozhovory opozičních politiků, tak se všichni dožadují větších úspor. A pokud jde o obvinění z populismu, možná proto, že vím, čím blíž je termín voleb, tím větší je ochota politiků přistoupit na některé, pro ně nepopulární kroky. Upřímně, nejsem tady od toho, abych hájil zájmy politiků a stranických sekretariátů, ale zájmy lidí, důchodců, pracujících rodin s dětmi i samoživitelek, zaměstnanců i živnostníků, tedy zájmy těch, na které opoziční politici vždycky kašlali. Nemám problém přiznat, že neumím moc mluvit. Kupení prázdných slov považuji za ztrátu času a scházela mi trpělivost to věčné žvanění poslouchat. I když musím říct, že to žvanění je svým způsobem umění. Jen profesionální politici dokážou mluvit dlouhé hodiny a přitom neříct vůbec nic. Pro mě vždycky byly rozhodující činy a výsledky.
Následujícího dne byly odebrány čtyři vzorky, další den žádný." V den havárie nebyl odebrán ani jeden vzorek z vyústí vedoucích do Bečvy.